Vážný pane ministře, dovolte, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci platů v sociálních službách. Podotýkám, že obdobnou interpelaci jsem přednesla letos v dubnu na paní ministryni práce a sociálních věcí. Prostředky na platy za první měsíce roku si vzhledem k nedostatku prostředků musí půjčovat. Vše by se mohlo vyřešit, kdyby příslušné dotace byly rozdělovány dříve. Dozvěděla jsem se, že existuje usnesení vlády, které vám a paní ministryni Marksové ukládá, abyste našli řešení tohoto nepříjemného problému. Ráda bych se proto zeptala na harmonogram kroků, které k řešení povedou, a na představu Ministerstva financí, se kterou do těchto jednání půjdete. Děkuji za odpověď. V samém závěru bych panu ministrovi chtěla popřát brzké uzdravení, už proto, aby zase mohl přijít mezi nás.
Odpověď dorazí písemně. Prosím.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy, jak jste přednesl na tiskové konferenci, připravuje revizi bodového systému. Chcete trestat nejzávažnější přestupky včetně vymezení výše pokut místo současného rozpětí. Osobně souhlasím s potřebou represe, ale ta by měla vycházet z analýzy příčin dopravních nehod, jejich počtu, a také zda a jak se kontroluje vymahatelnost pravidel. A to, co je pro mě důležité, je daleko více postihovat recidivu, to je opakování přestupků. Vážený pane ministře, možná že se shodneme, že daleko lepší je prevence, například v těch úsecích, kde se dopravní nehody opakují či jsou častější. Nejen já, ale drtivá většina řidičů má zejména na dálnici D1 negativní zkušenost se stále se opakujícím a neřešeným nešvarem. Tím je předjíždění nákladních vozidel nákladními vozidly tam, kde jsou pouze dva jízdní pruhy. Jak víte, tato vozidla mají omezenou nejvyšší rychlost, a než dojde k předjetí, vytvoří se za vozidlem velká kolona aut. Nejen že vlastní předjíždění omezuje, a dokonce ohrožuje ostatní řidiče, ale zároveň snižuje plynulost dopravy, což opět zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod. Chci se proto zeptat, pane ministře, zda by nebylo účinnější, řešit tyto popsané problémy a věnovat se raději prevenci než opětovně zvyšovat represi.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Seďo prostřednictvím pana předsedy. Já s vámi souhlasím v jedné věci. Prevence je lepší než represe, je to naše filozofie a snažíme se v prevenci dělat spoustu kroků, zejména přes BESIP, přes výchovu řidičů. Tak ta naše myšlenka je následovná. My nejdeme směrem, že bychom chtěli plošně zvýšit pokuty. Jde o to, že to jsou přestupky, které ohrožují lidský život. A tam navrhujeme zvýšení pokut. Jdeme tam také způsobem, že chceme sjednotit dnešní praxi, tak aby nebyla roztříštěna, aby měla vnitřní logiku. Jinými slovy, za ty zásadní přestupky je to princip dvakrát a dost. Já bych jenom velmi krátce zrekapituloval. Dokonce se bráníme, tak jak jsem informoval v předchozí interpelaci, i podáním žádosti o notifikaci a zjištění, zdali zaplacení této částky nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu. Co se týče těch jednání. S touto alternativou Škoda Transportations nesouhlasila. Já jsem se tedy žádného neúčastnil. O tom inkriminovaném jednání, o kterém mluvíte - mě na tom jednání zajímá jediná věc, že tam byl pan Feranec, takže z mého pohledu tam byl člověk, který měl moje pověření. Na druhé straně se necítím komfortní v tom, že skrze mě interpelujete pana Faltýnka a pana poslance Volného. Možná by bylo vhodnější se jich zeptat přímo, proč to udělali, ať vám na to oni odpovědí.
Pan poslanec má prostor pro doplňující dotaz.
Já děkuji za tu odpověď. Myslím, že jí všichni, kdo ji poslouchali, velmi dobře rozuměli.
Mezi tím žádná souvislost není. Tečka.
Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci. Pan poslanec Ondráček si přeje interpelovat pana ministra zahraničních věcí ve věci Ukrajiny.
Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, pokud vám to čas umožní a dostavíte se na interpelace, a teď to není myšleno nějak špatně, tak vás o Ukrajině celkem pravidelně interpeluji. Naposledy to bylo 4. března, kdy jsem vám v závěru své interpelace předal Bílou knihu o genocidě ukrajinské vlády na obyvatelích Donbasu. A potom v takovém krátkém čase, jestli byste nám řekl, jaká je situace na Ukrajině. Takže tyto dvě otázky, jestli byste mně mohl prosím zodpovědět.
Ano, pan ministr má slovo a možnost odpovědět.
Já jsem samozřejmě od vás dostal tu Bílou knihu, to potvrzuji. Jenom bych vám řekl, abyste mi lépe rozuměl, já jsem už za řadu let dostal od různých účastníků konfliktů nesčetněkrát právě podobný typ knih a filmových záznamů. Mohl bych vám vyjmenovat celou řadu konfliktů, ze kterých mi účastníci přinášeli právě podobný typ často docela hrůzostrašných obrázků. A dokonce v řadě případů to je tak, že mi z každé strany přicházejí knihy jako každé té bojující strany. A asi pochopíte, že jsem se vypracoval k určité skepsi v tom vidět v těch obrazech, které přináší vždy jedna strana, přesnější obraz toho, co se děje. Abyste věděl, že je to opravdu časté, tak něco podobného se mi stalo zrovna včera, kdy jsem z jiného konfliktu, než je Ukrajina, dostal také informace jedné strany právě probíhajícího konfliktu, a také si myslím, že ty informace nebyly přesné. Právě proto, že jsou to vojenské konflikty, ve kterých jsou mrtví a zabití. Myslím si, že jakmile se v nějakém prostředí upadne do války, tak nevyhnutelně přicházejí zločiny. A myslím si, že často na obou stranách. A je těžké vůbec na ně uvalovat normální principy civilního práva, protože v těch válečných konfliktech se jakákoliv pravidla a jakákoliv zákonné normy běžného života úplně ztrácejí. Obávám se, že to platí stejně tak o Sýrii, Iráku. Bohužel to platí do určité míry i o Ukrajině. Ale platí to i o dalších místech, která bych tady mohl vyjmenovat. A co se týče situace na Ukrajině, to by bylo nadlouho. Kdybyste se zeptal na současnou situaci, tak za poslední tři měsíce tam bylo zabito 88 osob. Proč vlastně nefunguje dohoda třeba o stahování těžkých zbraní? Proč vlastně se tak obtížně naplňují minské dohody? Přesto si ale nemyslím, že to je tak, že nemůže k té dohodě dojít, že se nemůže třeba i v nejbližších dvou měsících posunout. To si myslím, že je otevřená věc. Víte, že na Ukrajině nastoupila nová vláda, Věrchovna rada vlastně potvrdila novou vládu, která získala důvěru. Je vedena novým parlamentem, vlastně bývalým předsedou parlamentu Volodymyrem Hrojsmanem. Dovolím si odhadnout, že ta vláda zřejmě nemá příliš síly na realizaci toho rozsahu ekonomických reforem, se kterými je spojována. Nicméně se říká, že má možná silnější mandát pro prosazování právě těch kroků, které se týkají minských dohod. Že by mohla být politicky úspěšnější ve Věrchovne radě právě v tom dosahování toho, co jsou kroky, které by měla učinit ukrajinská strana.
Než přejdeme k první interpelaci, mám tady omluvenky. Nyní už přejdeme k první interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, na konci minulého týdne jste navštívil české vojáky v Afghánistánu na základnách v Bagrámu a v Kábulu. Médiím jste sdělil, že Česká republika je i nadále ochotna Afghánistánu pomáhat.
Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi tedy, abych zahájil odpovědí na první dnešní interpelaci, která se týká mé návštěvy Afghánistánu. Já jsem Afghánistán navštívil ze tří hlavních důvodů. Tím prvním bylo, abych poděkoval přímo na místě našim vojákům, kteří v Afghánistánu slouží a odvádějí tam těžkou práci v nebezpečném prostředí. Třetí téma se týkalo migrace. A po pravdě řečeno mě docela překvapilo, když jsem viděl statistiky v loňském roce. Myslím, že to jenom ukazuje ten fakt, jak vlastně Evropa byla nepřipravena na migrační krizi, jak Evropa byla nepřipravena na ty možné migrační tlaky. Nejde jenom o lidi, kteří by odcházeli přímo z Afghánistánu. Takže to třetí důležité téma bylo posílení spolupráce mezi českou a afghánskou vládou v oblasti právě regulace migrace. A ta první část našeho působení se zaměřuje na to, abychom školili afghánské piloty vrtulníků. Je to významný příspěvek České republiky k tomu, aby se zlepšily schopnosti afghánské armády. Vedle toho působí naši lékaři v rámci polní vojenské nemocnice na letišti v Kábulu. A vedle toho působí naši vojáci při ostraze vojenské základny v Bagrámu. Ta je velmi důležitá pro logistiku celé spojenecké mise ISAF v Afghánistánu. Naši vojáci patří mezi ty, kdo musí opouštět základnu, vyjíždějí do okolí základny, zajišťují ostrahu širšího okolí této vojenské základny.
Děkuji panu premiérovi. Odpověď byla skutečně vyčerpávající. Druhou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Valenta, který pana premiéra bude interpelovat ve věci podnikání s ubytováním migrantů v České republice.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tisíce z nich hostily hangáry bývalého berlínského letiště Tempelhof a tak podobně. Němečtí architekti začali pro migranty údajně navrhovat již i celá nová města. Ano, měl byste samozřejmě pravdu. A jestliže by tomu tak skutečně bylo, nepovažoval byste tento fakt za skandální? Děkuji vám za odpověď.
Děkuji panu poslanci Valentovi.
Nicméně víme, jaký rozpočet má Ministerstvo kultury, a v současné době nemá ani na navýšení platů. Takže určitě jediná věc je domluvit se mezi sebou a trošku přesvědčit pana ministra financí.
Ale to, že jim dá plomby na jejich majetky, považuji za něco, co bych od této vlády, a tím méně od hnutí ANO vůbec neočekával. Chci se alespoň zeptat ministra Brabce, ministra životního prostředí, zda ví, kolika fyzických a právnických osob se takováto plomba bude týkat v případě přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny. Prosím o tato čísla, zdali je to možné, zdali to vůbec ví.
Předpokládám, že žádné spekulace, žádná schůzka nemůže zpochybnit tento postup, který se rozhodly České dráhy a jejich statutární orgány zvolit. Nepochybně vláda se bude prostřednictvím řídicího výboru Českých drah i prostřednictvím dozorčí rady zajímat o to, jak pokračuje vývoj tohoto sporu. Určitě máme zájem na tom, aby celá věc měla minimalizovaný negativní dopad na hospodaření a fungování Českých drah.
Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane poslanče.
Pane premiére, mám na vás obligátní a staronové otázky, na které od vaší vlády, pane premiére, stále nedostávám relevantní odpovědi. Prosím uveďte konkrétní číslo. Jednáte zcela proti vůli občanů České republiky. Druhá otázka. Prosím, uveďte aspoň přibližné konkrétní číslo. Jestli je toto číslo nepřesné, prosím, pane premiére, opravte mě. Za třetí. Proč jste si vybral platit za cizí migranty, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie, místo našich vlastních českých potřebných občanů? Za čtvrté. Která konkrétní města a obce, pane premiére, budou muset migranty hostit? Jak víte, kapacita stávajících migračních center na vaší vládou odsouhlasené tisíce migrantů nestačí. Proto uveďte konkrétně, kam je budete umisťovat. Za páté se vás ptám, kdo vám dal mandát rozdávat naši zemi proti vůli skutečných majitelů této země, tedy českých občanů.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, já chci především odmítnout naprosté nesmysly o tom, že vláda zapomíná na naše vlastní občany a upřednostňujeme před našimi vlastními občany výdaje na uprchlíky. To je přece naprostý nesmysl. Když se podíváte na politiku naší vlády, tak je přece zřejmé, že výrazně posilujeme výdaje, které směřují do oblasti sociální politiky. Posilujeme výdaje, které směřují do oblasti rodinné politiky. Zvyšujeme valorizaci penzí. Prošel tady návrh vlády na to, aby horníci z hlubinných dolů mohli odcházet do důchodu dříve. Prošel tady návrh vlády, aby se výrazně snižovalo daňové zatížení rodin s dětmi, které bude pokračovat, to snížení daňového zatížení, i příští rok. Prošel tady návrh vlády na to, abychom zvýšili o 10 % příspěvek na péči, který dostávají lidé, kteří jsou závislí na pomoci někoho jiného. Chceme, aby se i další platy zaměstnanců veřejného sektoru včetně hasičů, policistů nebo třeba lidí, kteří dělají v kultuře, v sociálních službách, navyšovaly. Zvýšili jsme výdaje na sociální služby v loňském roce i v letošním roce. Čili rozhodně vláda uplatňuje takové priority, které směřují ke zlepšení sociální situace občanů v České republice. Podílíme se na řešení migrační krize v Evropě. Vedla k tomu, že se konečně ve větším počtu začali vracet uprchlíci z Řecka do Turecka a z Řecka do dalších zemí, které hraničí s Evropskou unií. Čili za prvé, naprostou většinu finančních prostředků věnujeme na zlepšení situace a životní úrovně občanů v České republice. A za třetí - jaká je reálná situace v České republice? Od 1. do 15. dubna letošního roku bylo v České republice evidováno celkem 82 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce žádostí o mezinárodní ochranu podali tradičně státní příslušníci Ukrajiny v počtu 31 žádostí. Druhý nejvyšší počet podaných žádostí byl zaznamenán u státních příslušníků Iráku, kteří podali 19 žádostí. Tyto žádosti souvisí s programem repatriace křesťanských uprchlíků z Iráku do České republiky. Třetí skupina byli příslušníci Ruské federace a čtvrtá, nejpočetnější skupina byli lidé z Kuby. To bylo pět žádostí, které přišly z Kuby o mezinárodní ochranu tady v České republice. Jinak musím říci, že v tomto termínu od 1. do 15. dubna bylo zjištěno 11 případů tranzitní nelegální migrace. Ta čísla myslím jasně ukazují, že v České republice nezažíváme v letošním roce žádný dramatický migrační tlak. Ta čísla odpovídají realitě z předcházejících let. A největší počet těchto žadatelů i nadále pochází z Ukrajiny a pochází z Ruska. A platí, že Česká republika je schopna pomáhat v rámci svých možností, ale pomáháme lidem, kteří jsou bezpečnostně prověřeni, a pomáháme lidem, kteří jsou skuteční váleční uprchlíci a tuto pomoc potřebují.
Děkuji. Prosím o doplňující otázku pana poslance.
Pane premiére, to je neuvěřitelné! A vy odpovídáte úplně na něco jiného? Takže jediné čisté řešení z mé strany je, abyste nabídl svou rezignaci, abyste rezignoval, abyste podal demisi, a nové volby spojené s referendem o přijímání migrantů, které vy jste odsouhlasili.
Děkuji, pane předsedo. Přitom představitelé Technologické agentury si stěžují, že vláda v loňském roce neschválila jediný nový projekt, což ohrožuje podporu aplikovaného výzkumu. Proto se chci zeptat, v jakém stavu jsou předkládané a navrhované programy Technologické agentury a jaké řešení vy sám osobně navrhujete. Vím, že rozpočet agentury byl navýšen o více jak sto milionů korun a na aplikovaný výzkum je do roku 2023 vyčleněno téměř 23 miliard korun. Přesto se chci zeptat, zda považujete tuto částku za dostatečnou a eventuálně jaká konkrétní opatření ve vědě a výzkumu považujete za nutné přijmout, aby peníze na vědu byly využívány efektivně. A závěrem. Údajně existuje analýza stavu českého výzkumu, která potvrzuje, že systém podpory je roztříštěný a že mu schází centrální řízení.
Ráda bych se proto zeptala na představu Ministerstva školství ohledně potřeby kapacit, které je třeba vytvořit a ohledně finančních nároků na státní rozpočet. Dále mi, paní ministryně, dovolte ještě jednu otázku. Čím dál více se ukazuje, že tento dotační program nebude mít pouze přechodný charakter, jak jsem se původně i já domnívala, a že jeho smysl je dlouhodobější. Nebylo by za těchto okolností rozumnější, aby byl spravován přímo Ministerstvem školství? Považovala bych to vzhledem ke změně okolností za systematičtější. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď.
Prosím pana poslance Holečka, který bude interpelovat pana ministra financí.
Vážený, ale opravdu již chronicky nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci Čapího hnízda, které nám už tak trochu zapadlo, a myslím, že to je škoda. Bylo to vašich dětí, které máte v holdingu?
Potom pan poslanec Seďa.
Pozměňovací návrh neprošel. Musím konstatovat, že jste mi na mou otázku neodpověděla a ignorovala jste i petici zdravotně postižených, pod kterou se během tří měsíců podepsalo 11 373 lidí. Řada vašich kolegů poslanců v roce 2012 bojovala za zdravotně postižené v této Poslanecké sněmovně během schvalování stávajících pravidel. Teď jen přihlížejí a v této souvislosti mlčí. Po seznámení s velkou novelou zákona o sociálních službách zjišťuji, že nedojde ke změnám ani tam.
Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím, že tento problém jste zdědil po svých předchůdcích, protože základ problému se datuje od roku 2006 a zejména od roku 2009, kdy byla přijata transpoziční novela zákona EIA. Podle materiálu z Ministerstva životního prostředí se podařilo zachránit ve Zlínském kraji stavby jako elektrifikace trati do Vizovic, plavební komoru v Bělově či pokračování stavby rychlostní komunikace R55, Babice - Staré Město či obchvat Otrokovic.
Počítáme s tím, že by měly být zopakovány EIA. Takže je potřeba si to představit tak, že ten proces poběží paralelně vedle sebe. Jsou stavby, kde to zdržení bude krátké.
Turecko zatím ještě nesplnilo všechny podmínky, které by splnit mělo, čili podle mého názoru stanovisko Evropské komise, která říká, že Turecku bude poskytnuta tato liberalizace vízového režimu, je předčasné. Je potřeba počkat na to, až Turecko reálně splní všechny podmínky, které si liberalizace vízového režimu vyžaduje. Musí tady jasně fungovat možnost navracet uprchlíky z Řecka, z Bulharska a z dalších zemí do Turecka a to musí být nutně součást této dohody. Bylo přijalo ex post, poté, kdy Evropská rada přijala závěr. Vy jste ho přijali až ex post , čili nemohlo být zohledněno ve vystupování České republiky.
Sedmou interpelaci přednese paní poslankyně Dana Váhalová, která bude interpelovat pana premiéra ve věci aktuální situace v OKD. Děkuji paní poslankyni.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já chci především poděkovat ještě jednou Poslanecké sněmovně, protože včera se povedla myslím velmi důležitá věc. To se samozřejmě netýká jenom lidí, kteří pracují v OKD. Týká se to i třeba horníků na Dolní Rožínce, kteří kopali uran, ale je to myslím velmi důležitý signál. Čili to je první důležité rozhodnutí.